Já si myslím, že to je docela důležité. Takže já bych chtěla slyšet ten návod a vůbec reakci na ten dopis ze strany pana ministra pro místní rozvoj.
Děkuji, paní poslankyně. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Okleštěk. Děkuji. Prosím, máte slovo.
Děkuji, takže pro pana ministra Stanjuru. Ale podívejte se na to.
Děkuji, pane poslanče. Nyní s přednostním právem vystoupí pan ministr Jurečka.
Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, já si dovolím tady teď i v řádné rozpravě v závěru vystoupit a ještě říct některé důležité skutečnosti.
Omlouvám se, pane ministře.
Nutno dodat, že s navrženým zrušením vyslovila souhlas také odborná skupina praktických lékařů... Asociace praktických lékařů, promiňte. Bez toho si nemůže zaměstnavatel ověřit bezinfekčnost a je úplně liché si myslet, že když někoho pošleme na prohlídku, tak to bude vyřešeno. Opravdu je potřeba říci, že pokud máme tři roky starý průkaz, nevypovídá nic o tom, jak se cítíme dnes a zdali jsme ohrožením nebo neohrožením v gastronomii pro konzumenty. Z těchto důvodů navrhujeme právní úpravu zdravotních průkazů jako celek zrušit.
Na základě tabákové směrnice je v současné době zákonem o potravinách stanoveno, že tabákové výrobky jiné než cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret jsou vyňaty ze zákazu charakteristické příchuti a zákazu obsahu aromat a dále jsou vyňaty z povinnosti nést některá varování pro spotřebitele. Zahřívaným tabákovým výrobkem se podle definice směrnice, která se pozměňovacím návrhem vkládá do zákona o potravinách a tabákových výrobcích, rozumí tabákový výrobek, který je zahříván tak, aby produkoval emise obsahující nikotin a jiné chemické látky, které jsou poté vdechovány uživatelem a které je v souvislosti na svých vlastnostech bezdýmným tabákovým výrobkem nebo tabákovým výrobkem určeným ke kouření.
Takže to byla reakce samozřejmě na to, co tady probíhalo mezi panem ministrem Jurečkou a paní Pastuchovou ohledně toho, že se děkovalo. Mně opravdu vadilo, že to v tom usnesení nebylo. Myslím si, že to tam mělo být automaticky.
Děkuji, paní poslankyně. Paní poslankyně Mračková Vildumetzová je další přihlášenou. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Například Karlovarský kraj a Praha nedostaly zaplaceno ve velkých částkách. U Karlovarského kraje je to zhruba 14 milionů korun, u Prahy je to 20 milionů korun. Já si myslím, že to je vůči těm krajům velmi nefér. Oni se pak dohodli s ministrem vnitra, že to tedy budou provozovat dál, ale provozovat to nemuseli. Podle informací, které mám, obdržel jste dopis, obdržel ho pan premiér, pan ministr vnitra, a ta částka je relativně velká pro ty kraje. Znovu říkám, jestliže kraje dneska zabezpečují nouzové ubytování pro lidi prchající před válkou, je jich skoro 70 000, tak jestliže to kraje zabezpečují, tak jim to prosím proplaťte, a proplaťte jim to tak, jak se to má proplácet, a ne aby na to čekaly několik měsíců. Dále mi tady určitě v těch lavicích chybí pan ministr pro místní rozvoj, kterého jsem tedy tady dnes viděla několikrát proběhnout, ale vždycky někam odběhne. Takže doufám, že se pan ministr pro místní rozvoj dostaví a že nám na toto odpoví, jinak se přijdu zeptat ještě jednou. Takže to z mé strany a budu moc ráda, pokud na to, doufám, že na to obdržím veškeré odpovědi. Děkuji mnohokrát.
Nyní je přihlášen s faktickou poznámkou pan ministr Stanjura. Prosím, máte slovo, pane ministře.
"Poslanecká sněmovna Takže toliko k mým pozměňovacím návrhům, ke kterým se následně přihlásím v podrobné rozpravě.
Děkuji vám a tímto můžeme přistoupit k příspěvku pana poslance Michala Zuny. Prosím, ujměte se slova.
To jsou ta plnění za služby, které navazují na poskytování služby.
Nyní pan poslanec Jiří Havránek a připraví se poté ještě pan poslanec Nacher, prosím.
Děkuji za slovo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, hezké páteční odpoledne. Já si dovolím přihlásit, respektive nejprve odůvodnit dva pozměňovací návrhy. Nejprve první, který naleznete pod číslem 1860, to je pozměňovací návrh, který předkládám s kolegy Michaelem Ratajem, Davidem Šimkem, Jiřím Slavíkem a Jakubem Michálkem. V podstatě, jak říkám, je to přímo navázáno na digitální technické mapy, tudíž u nich se počítá s náběhem do nějaké účinnosti a fungování v polovině příštího roku. To je tedy první pozměňovací návrh, který předkládám spolu s dalšími kolegy. Kolegyně, kolegové, děkuji za pozornost a hezký víkend.
Pan poslanec Patrik Nacher, prosím.
Ta částka se od počátku tohoto příspěvku za celou historii nezměnila.
Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro pevné zařazení tohoto bodu? Hlasování číslo 62, přihlášeno 164 přítomných, pro 157, proti nikdo. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování o pevném zařazení tohoto bodu. Kdo je pro zařazení nového bodu? Návrh byl zamítnut. Paní předsedkyně Schillerová navrhuje zařazení nového bodu, a to pod názvem Výchovné. Zahajuji hlasování o zařazení tohoto nového bodu. Zahajuji hlasování. Paní poslankyně Balaštíková navrhuje taktéž zařazení nového bodu, a to pod názvem Cena potravin. Hlasování číslo 67, je přihlášeno 165 přítomných, 71 pro, 82 proti. Návrh byl zamítnut. Paní poslankyně Pastuchová navrhuje zařazení nového bodu pod názvem Nedostatek léků. Zahajuji hlasování. Návrh byl zamítnut. Pan poslanec Síla navrhl nový bod Vláda se snaží vzít lidem část důchodů. Návrh byl přijat. Předřazení a pevné zařazení to je to samé. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Pan poslanec Babka navrhoval čtyři body výroční zprávy České televize pevně zařadit, nicméně padl protinávrh od pana předsedy Jakoba. Nejdříve tedy budeme hlasovat o protinávrhu. Zahajuji hlasování. Hlasování číslo 73, přihlášeno 162 přítomných, 93 pro, 1 proti. Návrh pana Babky je tím pádem nehlasovatelný. Pan poslanec Feranec navrhuje zařazení nového bodu, a to Zrušení stavu legislativní nouze. Zahajuji hlasování o zařazení nového bodu. Ptám se, kdo je pro? Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 53. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, tak jsem vás právě všechny odhlásila a prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dnes je tomu přesně rok, kdy Rusko zahájilo brutální agresi proti Ukrajině. A určitě jsme všichni hrdí na to, jak i čeští spoluobčané za ten rok projevili obrovské množství solidarity a pomoci. V neposlední řadě tedy děkuji i vám za to, že jsme už během toho roku přijali nejenom tu první rezoluci hned před rokem, ale i další, a také jsme tady společně vyslechli ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Nicméně tato agrese přinesla mnoho lidských obětí, a to nevinných obětí, já bych vás chtěla požádat, abychom je všechny teď uctili minutou ticha. Asi 7 minut po skončení, případně přerušení 54. schůze, nejpozději však ve 14 hodin, bychom opět pokračovali v přerušené 53. schůzi, a to vyhlášením výsledků volebního bodu 105, tedy volba členů Rady ČTK.
Jsou to ty body, které už jsme měli zařazeny.
Děkuji za přednesené návrhy. Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, děkuji moc za tu možnost. A to jsou všechno věci, které na sebe vzájemně působí, ale ti lidé nebudou mít kam jít.
Jenom chci říct, že už v tuto chvíli díky inflaci rostou samozřejmě náklady nejen seniorům, ale i malým rodinám s dětmi. Neříkám o navýšení, ale o výši rodičovského příspěvku. Ještě jednou to zopakuji, když důchody porostou tímto tempem, nemám prostor zvedat rodičák. Je to i společně s valorizací a můžeme to otevřít klidně dnes, což já samozřejmě navrhuji, jako další bod hned po lex Ukrajina.
Následuje tedy paní poslankyně Balaštíková a po ní se připraví paní poslankyně Pastuchová. Následuje paní poslankyně Pastuchová a po ní je přihlášen pan poslanec Síla.
Možná by někdo čekal, že řeknu, že jsem tu popáté a budu navrhovat bod Situace na Úřadu práce. Opět jsem dostala předepsané dva léky od svého lékaře, šla jsem do lékárny, jeden lék mi nahradili, což je fajn, druhý lék mi řekli, že je dlouhodobý výpadek, ať si objedu další lékárny. Já si myslím, že to nedělá dobře ani pro nás poslance v obrazu občanů, kdy si čtu, že poslankyně chtějí více času na rodiny. Takže já bych i doporučila kolegyním a kolegům, kteří teď chtějí přívětivější, asi pro sebe jako matky, jednání v Poslanecké sněmovně, že bychom neměli teď myslet na sebe, ale spíš na ty maminky a občany naší republiky.
Nyní tedy vystoupí pan poslanec Síla se svým návrhem a následuje pan poslanec Nacher.
Vážená paní předsedkyně, vážené dámy a pánové, já bych chtěl navrhnout úplně nový bod do projednávání, a sice Vláda se snaží vzít lidem část důchodů, kdybyste si to zapsala.
Vláda...
Vláda staví společnost před hotová fakta. Proč dovolila nárůst platů ústavních činitelů ve chvíli, kdy musela vědět, že dramatický nárůst výdajů rozpočet neunese? Proč Ministerstvo financí předložilo, jak se ukazuje, zcela fiktivní návrh státního rozpočtu bez dostatečných rezerv?
Druhé je družstevní bydlení. Ministerstvo pro místní rozvoj chystá nějaké kroky k nájemnímu bydlení i přes Národní plán obnovy, ale to všechno bude samozřejmě ještě v tom čase chvíli trvat a musíme si uvědomit, že obce se dneska potýkají s obrovským nárůstem cen energií a tak dále. To znamená, dneska, aby zastupitelstva schvalovala úvěry do nájemního bydlení, bude velmi problematické. Poslední jsou obecní byty. Já si myslím, že to není žádné kontroverzní téma, že tady to je napříč politickým spektrem, že obce mohou pomoct, stát může pomoct, ale měli bychom se o tom začít nějak rozumně bavit. Dnes máme splatnost hypotéky zhruba 25 let. Jsou to ty vícegenerační hypotéky. Řešíme vícegenerační domy. A kdybychom pomohli těmto lidem rozdělit to bydlení na více samostatných bytových jednotek, opět by to velmi pomohlo trhu s bydlením, u kterého se za chvilku dostaneme opravdu do neřešitelné situace. Takže prosím zařadit dnes jako bod po zákonu lex Ukrajina.
Prosím.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Trošku jsem se v něm ztratila, ale tak se ptám a věřím, že dostanu jasnou odpověď. Já se ptám, je v ohrožení? Věřím, že máte také spoustu zpráv a e-mailů od lidí, jako je dostávám já. Byly složité, byly i se mnou složité, rozumím tomu, ale politika je vždycky věcí kompromisu. Takto to mám z veřejných zdrojů. To znamená, není to malé číslo. když to řeknu takhle nehezky, ale samozřejmě občana této krásné země. Tak co se změnilo, že najednou to vidíte jinak? Za koho teď vlastně mluvíte? Ale to je mně celkem jedno, to je váš problém, a vy si to jednou zodpovíte, až přijde čas. Mě zajímá spíš co chystáte s výchovným. Řekněte nám to férově, ať to víme natvrdo.
Moc děkuji, paní předsedkyně. Já jsem zaznamenal několikrát v médiích - a včera například taktéž jako titulek jednoho mainstreamového média - to, co se mi opravdu přestává ve společnosti líbit, a to je, kdy tato vládní koalice proti sobě staví různé skupiny lidí, mladé proti starým, v tuto chvíli například cituji pana ministra Jurečku: Když důchody porostou tímto tempem, nemám prostor zvedat rodičák.
Bylo výrazně omezeno právo poslanců sociálního výboru důkladně se zabývat touto problematikou. To je už jenom krok k tomu, že vlastně důchodci způsobují hospodářské škody, protože chtějí důchody, na které mají nárok. Skutečně čím dřív to uděláme, tím méně škod způsobíme.
Následuje paní poslankyně Adámková a připraví se pan poslanec Farhan. Prosím, máte slovo. Požádám kolegy o to, aby se přesunuli do předsálí, pokud chtějí hovořit. Také děkuji, i za dodržení času. Pan poslanec Farhan a následuje pan poslanec Brázdil.
Svými chaotickými, zmatenými, nesrozumitelnými výroky ministr zdravotnictví nás všechny uvádí do nejistoty. V dnešní nelehké době bychom potřebovali a očekávali od kompetentní vlády, že budeme dostávat přesné informace, které povedou ke zklidnění situace a ke zklidnění toho, co se kolem toho děje. Už zde nebudu hovořit o tom, že ministerstvo zaspalo. Už zde nebudu hovořit o tom, že lékaři byli nuceni předepisovat širokospektrá antibiotika, jelikož úzkospektrá nebyla k dispozici. Nebudu zde ani hovořit o nárůstu rezistence ani o tom, že naši spoluobčané museli jezdit do zahraničí, aby si nakoupili pro své děti a pro svá vnoučata léky.
Stejně tak jsme přilepšili soudcům, státním zástupcům ve všech stupních soudů i státních zastupitelství. Opakovaně tvrdí, že k žádnému snížení důchodů nedochází, přičemž se nezmiňuje o tom, že nedodržení platného zákona o zvýšení důchodů se vlastně rovná jeho snížení. Ale v intencích ministra Jurečky se skutečně nejedná o snížení důchodů, ale jen o nenavýšení podle zákona. Ale zadání je jasné. Muž s koženou brašnou nesmí projet, tak budeme střílet - vinen, nevinen. Nejde o snížení, nejde o snížení, nejde o snížení. Snad počítá se stařeckou demenci důchodců, kteří mu třeba uvěří. Současná vláda minimálně od poloviny minulého roku věděla, že valorizace důchodů bude drahá, ale s oznámením o snížení čekala až na dobu po prezidentských volbách. Přitom kalkuluje s tím, že do řádných parlamentních voleb je ještě daleko a lidé na tuto levárnu zapomenou. Pro vás v pravé polovině sálu je to chytrá taktika, pro ostatní lidi je to však cynická lež na úrovni nejhorších populistů. Současná vláda zavádí toto opatření proti těm, kteří nemají možnost si přivydělat jiným způsobem a bránit se. Z pohledu práva je to legální, ale z pohledu současné drahoty je to nehumánní. Jen doufám, že tito lidé do dalších parlamentních voleb nezapomenou, a kdyby, tak jim to budeme připomínat.
Děkuji. Nyní je přihlášen pan poslanec Nacher a následuje paní poslankyně Mračková Vildumetzová.
Děkuji, paní předsedkyně. Využiji toho, že předseda klubu ODS Marek Benda předřadil nebo navrhl předřadit některé body, mezi jinými třetí čtení, takže já bych si dovolil, aby to bylo komplet. V tom programu máme ještě třetí čtení tisku číslo 48, novela občanského soudního řádu, takže pokud bychom to předřadili, tak já bych si dovolil to zařadit za ty Markem Bendou už předřazené tisky. Takhle to jde za sebou v programu. O co jde? Probírali jsme to tady zleva, zprava.
Prosím, máte slovo.
Je to návrh pana poslance Andreje Babiše na vydání zákona, kterým se mění zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci, respektive tento zákon přináší zmrazení platů politiků na dobu pěti let. Tato vláda, která má historicky nejvíc ministrů, kteří se nevejdou ani do lavic pro ně určených. Ale má i nejvíce poradců - teď jsme se například dozvěděli, že pan ministr vnitra má 12 placených poradců. Tato vláda, která má i historicky nejvíce vládních zmocněnců. Prakticky skoro na každé vládě se řeší, že se přijme zase další vládní zmocněnec.
Jde o bod 105, návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře.
Volby se zúčastnilo 120 poslanců a poslankyň. Pan Jakub Končelík získal 105 hlasů a pan Daniel Korte 101 hlasů, oba tedy byli zvoleni. Tímto je Rada ČTK kompletní a tato volba končí.
Děkuji všem přítomným a ukončuji tento bod. Současně přerušuji 53. schůzi do úterý 7. března do 14 hodin a připomínám, že na úterý 28. února již v 10 hodin byla svolána 55. schůze této ctěné Poslanecké sněmovny.
Další přihlášku předpokládám, tak vám zapínám dalších pět minut.
Takže já vás, paní předsedkyně, žádám, zda by bylo možné zařadit druhý bod s názvem Stav legislativní nouze a zda by to mohlo být zařazeno pak za ten bod, který chci předřadit - zmrazení platů politiků.
Jenom rychle zopakuji ten důvod, proč to navrhuji. My jsme zde včera předřadili tyto body, bohužel se na ně nedostalo.
Děkuji, paní předsedkyně. Název toho bodu je Zrušení stavu legislativní nouze a navrhuji to zařadit jako druhý bod programu, respektive po projednání zákona lex Ukrajina. Znovu se vrátím k těm důvodům. To znamená, že skutečně nenastaly mimořádné okolnosti, které - kdy jsou ohrožena základní práva, svobody, bezpečnost nebo můžou vzniknout velké hospodářské nebo značné hospodářské škody.
Rozpravu otevírám a nevnímám do ní žádného přihlášeného. Ještě načtu došlou omluvu. Takže přistoupíme k hlasování o navrženém způsobu volby. Nyní přistoupíme k hlasování. Zahájila jsem hlasování. Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, byl schválen tajný způsob volby.
Například na minulé schůzi zaznělo, kdy a kolik kterých léků bylo dovezeno. Jak je možné, že ministr zdravotnictví neví, kolik a kdy jeho ministerstvo dojednalo a dovezlo, kdy to dovezlo, co dovezlo a tak dále? Ten samý den dopoledne jsme se dozvěděli, že dovezl půl milionu.